On tady dnes bojuje proti zelené naftě. Jeho argumentem je boj proti daňovým únikům. Podle skutečné spotřeby?
Není pravda, co říká poslance Kalousek, protože už v průběhu minulého roku bylo jasné, že na těch 90 eur tím kurzem se nedostaneme. Takže věnovali jsme tomu velkou pozornost a já si myslím, že minulý rok už bylo jasné, že je potřeba udělat tu novelu, a někdo zaspal.
Zásadně by se potom hlasovalo o těch dvou, jednak z rozpočtového výboru a jednak ta druhá část, která by šla k ministryni práce a sociálních věcí, k té žádosti, co se týká té analýzy. Takže z toho důvodu toto.
Následně o doprovodném usnesení, které jste načetl. Dobře. Nikoho do podrobné rozpravy nevidím s přihlášením, takže končím podrobnou rozpravu. Já jsem v tento moment ještě neskončil tento bod, takže se chci zeptat, zda chcete vystoupit. Nechcete. S přednostním právem pan poslanec Fiala.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Nic jiného nedělá, než odpovídá na otázku, proč vás vydali. A co mám říkat? Že to je jejich volební program? Já v každém případě dnes budu hlasovat proti vydání naší kolegyně přesně z těchto důvodů, že považuji za naprosto skandálně mylné politické rozhodnutí dopředu, že nebudu dodržovat zákon a že imunitu budu považovat za špatnou a vždycky budu vydávat.
Znám celou řadu případů, kdy vůči členům obecních zastupitelstev policie postupuje tak, že ingeruje přímo do základních, nezadatelných práv samosprávy a snaží se vstupovat svou interpretací, naprosto novátorskou, do toho, co samospráva může a co nemůže. Kvůli tomu chodí členové zastupitelstva a rady města opakovaně na výslechy, protože se naprosto zhroutila elementární interpelace toho, o čem ta samospráva je, a policista si myslí, že může zasahovat do těch úplně nezadatelných práv. Proto je pro mě tak důležité, jak je ta žádost policie napsána.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím s další faktickou předsedu klubu ČSSD pana poslance Sklenáka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
On zde říkal mimo jiné "já pro sebe žádnou imunitu nechci". A můžu vám říct, už minule, když jsme zde projednávali případ pana docenta Svobody, tak já jsem měl ten pocit, ano, že ten okamžik už nastal, že to je ten moment, kdy bychom ho neměli vydat. Já jsem tehdy hlasoval pro jeho vydání a dnes vím, že jsem udělal chybu.
Jenom k tomu, že pan poslanec Bohuslav Svoboda poněkud zkreslil mé vyjádření. Já si ho velmi vážím. Já nejsem pro vydávání jako takové. Já jsem pro omezení imunity na projevy - na politické projevy. To je velmi důležitý rozdíl. Já si myslím, že není potřeba zprávu o činnosti v justici jako takové, ale o tom, o čem tady mluvíme, to znamená o tom, zda policie a případně někteří státní zástupci nepřekračují své pravomoci. Já třeba jsem se pod to podepsal a stále se k tomu hlásím. Myslím si, že to byla velká část členů klubu sociální demokracie, kteří se pod to také podepsali.
Děkuji, pane poslanče, a prosím příště, abyste se na své kolegy obracel mým prostřednictvím. Teď ne, ale nevadí.
Vážené dámy a pánové, tato kauza bude mít také obrovské dopady na samosprávu, na starosty a všechny, kdo v samosprávě pracují.
Děkuji, pane poslanče. A prosím k mikrofonu pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Nechtěl jsem už reagovat, je to návykové, omlouvám se. Zazněl tady termín jako mediální hon. Ale kolegové, prostřednictvím paní předsedající, nedomníváte se, že nevydáním bychom na tom něco změnili? Takže to nám bohužel nepomůže. Já s většinou řečníků souhlasím.
Myslím, že je třeba to tady otevřeně říci. Máme tu továrnu, která působí v okrese či v městě Kutná Hora. Ale ta se stala v listopadu loňského roku.
Návrh, který je teď obsažen, znám. Určitá část daňové zprávy mi ho navrhovala několik let. Má po starostech, nemá žádná rizika.
Mohu se zeptat jen pro utvrzení: Navrhl jste, aby se to projednávalo v hospodářském výboru taktéž? Nyní přistoupíme k návrhům na přikázání výborům k projednání. Tímto hlasování končím. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku, stiskněte tlačítko. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Dříve než tak učiníme, s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Drobnou poznámku.
A jak my říkáme, nejenom problém sociální, kde ti lidé končí opravdu v uvozovkách pod mostem, ale i problém ekonomický, kdy spousta lidí je vyloučena z ekonomického života a z toho, aby platili daně a podíleli se na příjmech státního rozpočtu, což chápeme jako velký problém. Lichva a s ní spojené exekuce vyřazují významnou část obyvatel České republiky z ekonomického života. To má přímý dopad na hospodářskou stagnaci naší země, což je ostatně čím dál tím více znát. A to se pak nemůžeme divit, že okamžitě končí v exekuci. Přitom říkáme, že se jedná o velice tolerantní opatření, které ponechává prostor pro podnikání a pouze zakazuje to, co je již naprosto za hranou lichvy. Každý další den, kdy v naší republice existuje legální lichva, totiž znamená další a další byznys s lidským neštěstím.
Myslím si, že to byl velice užitečný seminář. Samozřejmě že zaznívaly argumenty na naši adresu, že jsme v minulosti také podávali poslanecký návrh, kde bylo řešeno RPSN. Nebylo řešeno tedy zákonem, ale mělo být řešeno vládním nařízením, nebo jeho výše, jeho hraniční výše. Není, a z řady důvodů.
Znovu požádám Sněmovnu o klid.
Jak jsem řekl, těchto poskytovatelů je něco okolo 50 tisíc a k tomu, aby mohli poskytovat legálně - teď nemluvím o té šedé zóně, o poskytování, které se děje naprosto bezprizorně, tak jim stačí živnostenský list. To znamená, aby podnikali na základě nějaké licence. To si myslím, že by měl řešit právě i ten vládní návrh zákona. Padla tady řeč o bankách. Ano, samozřejmě banky se také vyjadřovaly, bankovní asociace. Je to pochopitelné, protože i ony poskytují spotřebitelské úvěry. Chci tedy znovu zopakovat - sociální demokracie tento návrh zákona nepodpoří. Není to z toho důvodu, že nechceme bojovat s lichvou. Naopak, chceme bojovat s lichvou, je třeba s ní bojovat, ale ne tímto způsobem. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Votavovi. Byl k vám velmi shovívavý, protože ta pozornost nebyla taková. Pan poslanec Fiedler, prosím, s faktickou poznámkou.
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Nevíme zatím, jak dopadne hlasování ve třetím čtení, ale pokud by tento náš návrh zákona byl zamítnut, tak opravdu vítáme tuto nabídku a vyzývám k tomu, abychom společně pracovali na úpravě naší původní verze.
Já jsem tady nový. Bylo to taky takové, co se týče mediálního honu? Nebo je to určitý historický vývoj, o kterém se bavíme? Prostě tady se děly věci, které vyústily v to, co tu dnes máme.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Fichtnera. Prosím, vaše dvě minuty.
I této Sněmovně, předpokládám, že také neúspěšně. Já jsem přesvědčen, že to není privilegium. Já jsem to tak zdůvodňoval v minulém volebním období a budu to tak zdůvodňovat i teď. A to je moje povinnost. A protože jsem to zvážil a jsem hluboce přesvědčen, že obvinění paní poslankyně Kailové je pouze hloupá šikana, nebudu rezignovat na svoje ústavní právo ani se nebudu alibisticky schovávat před svou ústavní povinností a budu hlasovat proti jejímu vydání.
Děkuji panu poslanci. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž končím podrobnou rozpravu a táži se pana zpravodaje, zda chce využít práva závěrečného slova. Poprosím tedy zpravodaje tohoto tisku, aby nás provedl hlasováním o návrhu usnesení. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, paní předsedající. K tomuto usnesení nebyl žádný pozměňovací návrh nebo protinávrh, to znamená, budeme hlasovat o tom původním, tak jak bylo navrženo mandátovým a imunitním výborem.
Zahajuji hlasování o předmětném návrhu usnesení. Děkuji. A já nyní zahajuji hlasování. Hlasování končím. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Ano, dobrá.
Tak, velmi se omlouvám za toto krátké zdržení. K části první hlavě druhé
Pane zpravodaji, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Já vím, že jsme tady komunikací mezi sebou a usneseními výboru pro obranu a pro bezpečnost trochu zrušili náladu, ale rád bych, aby ti, kteří nediskutují o tomto tématu, přenesli své diskuse do předsálí. Děkuji, můžete pokračovat.
Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
A nyní bych požádal pana zpravodaje Adolfa Beznosku za výbor rozpočtový, aby přednesl zprávu o jednání rozpočtového výboru.
Hezké odpoledne. To znamená taková ta metoda - my vám vysvětlíme, jak to děláme, a vaše standardy budeme plně respektovat a plně je splníme.
Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. Mé vystoupení, byť bude krátké, bude poněkud osobní. A věřím, že by stejným způsobem řada z vás posuzovala, jako já posuzuji případ paní kolegyně Kailové, případ pana Bohuslava Svobody a že by tato Sněmovna nedopustila, aby byl pan Bohuslav Svoboda vydán. Víte, já jsem v komunální politice stejně jako kolegyně V osm hodin ráno 20. května mě volala moje kolegyně, která byla ve volebním období, v minulém volebním období, radní městské části, že jí bylo doručeno obvinění společně s dalšími čtyřmi kolegy. Inu, čekali mí kolegové i jejich advokát do pondělí. V pondělí, po volbách, skutečně do datové schránky bylo doručeno, že se ruší obvinění pěti bývalým kolegům, mým kolegům z rady městské části. Dámy a pánové, připadá vám tento hon na komunální politiky normální? Chceme se toho jako poslanci zákonodárného sboru účastnit tím, že dnes i někdy příště budeme hlasovat pro lidi, kteří léta letoucí jsou v komunální politice, procházejí volbami, veřejnost může jako jediná ohodnotit to, jestli kradli, nebo nekradli. A zcela jistě budou. Je tu celá řada komunálních politiků, ať už minulých, současných, možná i budoucích.
Pan poslanec Laudát, připraví se paní poslankyně Marie Benešová.
Nevím, zda hlasování skončilo plichtou, nebo nedošlo k hlasování. Ať to bylo tak, či onak, mandátový a imunitní výbor nám jednoznačné doporučení nedal. Já v tom budu podstatně rezolutnější a říkám k vydání paní poslankyně Kailové kategorické ne. To je tedy jeden z důvodů. Zřejmě to byl jakýsi společenský tlak.
Když si je obešlete, pošlete si obsílku sám sobě. Prostě vám produkují odpad... Ti lidé někde bydlí, něco jedí, něco pijí... Nevím, co bylo na tom tak vtipného, ale je to prostě tak. Zvýší se vám okamžitě míra neplatičů a začnou vám vznikat černé skládky. No ne, to nebude odstraňovat. Začnou vznikat černé skládky. To je prostě fenomén, který se děje. Že se jim dvojnásobně zdraží poplatky za popelnice. Prostě že díky téhle změně nebude v naší zemi líp. No, možná někomu líp bude. Chápu, že vy ještě žádné starosty nemáte, takže to nemůžete pochopit.
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka.
Pak jsem ale viděl, že se objevuje novela daleko zásadnější. Proč vlastně my tady teď o tom jednáme, proč se tak dlouze věnujeme tomuto problému, když vlastně s vycizelovaným návrhem mělo přijít samotné ministerstvo? Nestalo se tak. A teď otázka zní, co s tím uděláme, jak si dál budeme počínat. Nechť tedy Sněmovna a koalice samotná rozhodne o tom, jaký bude osud té novely pana poslance Oklešťka.
Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, mě těší, že moje jméno je tady skloňováno ze všech stran. Já nevím, kde na těch číslech byl, určitě budou pravda. Ale já se ptám - ježíšmarjá, tyto odpady patří na skládku? Kolega Gazdík to vidí asi tak. Ale to si každý přebere sám. Pak tady zazněl názor - zvýšení poplatků. Je rozdíl mezi uložením na skládku a jejím poplatkem a poplatkem pro občany. Občan je začleněn do systému sběru komunálního odpadu a tady se to promítne 21 korunami. Jak kolega Birke se tady zmínil, my nemáme starosty. Vždycky je to na tom, jaké ceny si dojednáte s tím daným subjektem, který vám odpady likviduje. Samozřejmě nebudu se dotýkat těch kolegů, kteří vyjednávají ceny výrazně vyšší a pak to ten občan chudák zaplatí.
Člověk když řekne nepřesnou informaci, měl by to přiznat a říct správnou informaci. Já jsem nepřesně řekl, že poslanec Ondráček zasahoval 17. listopadu. Moje chyba, bylo to v Palachově týdnu. Říkám to celou dobu a nestydím se za to, že jsem antikomunista. Nestydím se za to.
Děkujeme, že jsou tady všichni vlastně rádi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Štětina, po něm pan poslanec Filip, po něm pan poslanec Laudát.
Ty už tady nejsou.
Děkuji panu poslanci Štětinovi.
Páni ministři, paní a pánové, já budu mít dvě poznámky. První se týká předloženého návrhu zákona. A nyní k tomu, co tady řekli kolegové v jiných faktických poznámkách. Myslím si, že byste měli dodržovat Ústavu této země, Listinu základních práv a svobod, protože všichni lidé jsou si tady rovni, všichni poslanci i se svými názory.
S poslední faktickou poznámkou - zatím - pan poslanec Laudát.
Dámy a pánové, já jenom fakticky.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Já jej eviduji. Děkuji vám. A teď s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan poslanec Stanjura.
Já rozumím těm rétorickým výzvám, ať napíšeme nový zákon o něčem. To je prostě fakt, na tom není nic špatného. Takže tolik odpověď. Pokud chce někdo napsat nový zákon třeba o tajné službě, tak to musí být vládní návrh s řádným připomínkovým řízením. To se nedá napsat z opozice s tím, že vláda má 30 dnů. Usvědčil jsem vás z toho, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, že to nebylo děláno na vašeho předsedu. Nijak vás za to nekritizuji. Právě proto ten argument, že je to jednoúčelové nebo je to psáno proti stávajícímu ministru financí, tak prostě není! Tomu já rozumím. Jenom ty dvě jednoduché věci.